Ale to si může vyžádat kdokoli z vás, přátelé. Já jsem prostě neuznal za nutné, aby to šlo do rozpočtového výboru. Je to můj názor, ale ten nemusí být správný. Mohl to udělat kdokoli z vás, přátelé.
A jeden argument, který tady je potřeba zmínit, je ten, že poslední hospodářská krize od roku 2008 vytvořila relativně stabilní armády více jak půl milionu lidí bez práce. Je konečně dobře, že pět minut po dvanácté byl tento návrh načten, může mít velkou šanci být součástí našeho právního řádu a z tohoto pohledu má mou podporu.
Děkuji panu ministru Janu Mládkovi. Jako první se přihlásil s přednostním právem pan poslanec Stanjura, předseda poslaneckého klubu. Ptám se pana zpravodaje, jestli chce využít přednostního práva na vystoupení. Není tomu tak. Ještě než dojde, dovolím si konstatovat omluvenku, která došla panu předsedovi Poslanecké sněmovny.
Vymodeluji vám typický příklad, který může nastat. Některý řetězec, některý prodejce uspořádá spotřebitelskou soutěž, která může a nemusí mít charakter soutěže a může podle některých výkladů mít charakter loterie. Na tuto soutěž je velmi často reklama, dokonce i ve veřejnoprávních médiích. Podle mě to nemá šanci poznat. Mám dva návrhy. První je, abyste podpořili můj pozměňovací návrh, který tento novelizační bod vypouští. Považuji za vhodnější to vrátit do druhého čtení a ve spolupráci s MPO tu otázku dobře legislativně technicky vyřešit. Zadavatel reklamy musí vědět, jestli splnil zákonné povinnosti, nebo ne. Ale já si myslím, že to prostě není pravda.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi.
Děkuji za slovo. Vysoké školy ekonomické v Praze a tady se jednoznačně stanoví, že právo Evropské unie stanoví generální zákaz reklamy všech léčiv s výdejem na předpis lékaře vůči široké laické veřejnosti. Tento zákaz se týká i reklamy všech vakcín. Zákon o regulaci reklamy neustanovuje výjimku reklamy propagace vakcinačních akcí, ale výjimku reklamy, a tedy umožnění propagace vakcín používaných při vakcinačních akcích.
Jakkoliv to věcně nemusí vypadat, tak ten předcházející bod a ten současný bod spolu souvisejí. Nakonec po dvou přestávkách koaličních stran se většina sněmovny rozhodla, že svoje ústavní povinnosti plnit nechce a že splní nějaké zadání, které vyslovil někdo nad touto Sněmovnou. Pane poslanče Hájku, já vím, že na bani jste se běžně překřikovali, ale já bych vám byl vděčný, kdybych to tady dělat nemusel. Pane poslanče Blažku, mohl byste se s tím člověkem přestat nahlas bavit?
Pouze mým prostřednictvím. Já když tak poslance vyzvu k tomu, aby se zklidnili.
To jde pořád od toho jednoho jediného. Pak vidím močícího Babiše na Facebooku a pak vidím pana poslance Hájka a přemýšlím, co jste vlastně chtěli říct. Ještě jednou. Byl řádně projednán v orgánech Poslanecké sněmovny, byl řádně projednán v garančním výboru, a přestože byl projednán se zcela jasnými závěry, tak na plénu Poslanecké sněmovny je to najednou všechno jinak.
V tom případě budeme pokračovat v programu ve 14.30, a já přerušuji projednávání tohoto bodu. Organizační výbor, ano, děkuji za poznámku, organizační výbor se sejde za pět minut jako obvykle.
Nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jiřího Valentu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, dámy a pánové, zástupce navrhovatele nám tuto novelu objasnil poměrně vyčerpávajícím způsobem, tudíž se mohu omezit pouze na stručnou rekapitulaci a také na několik relevantních postřehů. Vlastní komentář připojím později v rozpravě. Hlavním cílem této novely by mělo být, jak již bylo zmíněno, nastavení dlouhodobě udržitelného mechanismu financování čistých nákladů České pošty. Tento mechanismus by měl našim občanům zajistit do budoucna poskytování základních poštovních služeb v optimalizované kvalitě, a to prostřednictvím pro každého dostupné sítě poštovních provozoven. Projednání předložené novely a poté zejména naše závěrečné hlasování napoví, kudy se bude způsob úhrady univerzální služby České poště a dost možná i samotný její osud do budoucna ubírat. Současně bych si vás dovolil, pane předsedající, požádat o možnost vystoupení v následné rozpravě, tedy poté, až ji otevřete.
Otvírám obecnou rozpravu, do které - pokud pan zpravodaj má zájem, tak má přednostní právo. Prosím, po něm pan poslanec Pilný, pak pan poslanec Horáček a Kučera.
Ještě jednou děkuji za slovo, pane předsedající.
Také vyjádřím svůj osobní názor a poprosím Sněmovnu a poslance o klid.
I z tohoto důvodu přišlo Ministerstvo vnitra s návrhem této novely. Ano, to je sice pravda, ale jde však pouze o jakousi pomyslnou polovinu ekonomické reality, neboť tu druhou polovinu ilustrují také nesporná fakta a těmi jsou například, že České poště klesl loni zisk před zdaněním o pětinu, a to o 241 milionů korun, a tržby se snížily o půl miliardy, což může i průměrnému ekonomovi naznačit neudržitelnost současného stavu financování České pošty do budoucna. Názor ministra financí byl, jak jsem řekl, a to ještě před necelým měsícem, v poměrně zásadním rozporu s deklarovaným stanoviskem předkladatele, Ministerstva vnitra. Věřím však, že tento závažný a nebezpečný rozdíl v názorech na hospodaření nejen státního podniku, a tak potažmo i na ekonomiku státu byl již překonán a vyřešen a že dnes, když nám vláda předkládá tuto novelu, je ve svém postoji již jednotná a konzistentní.
Děkuji panu poslanci Valentovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Ivan Pilný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. O tom nejsou žádné pochybnosti. Není také pochybnost o tom, že kompenzační fond, kterým se má tato služba financovat -
Já se strašně omlouvám, ale pane poslanče, já vás vůbec neslyším, proto prosím třeba pana poslance Jandáka, aby se ztišil, pana poslance Svobodu a další, aby přestali hovořit. Děkuji.
Děkuji. Takže je jasné také, že kompenzační fond, který byl pro tyto účely vytvořen, nefunguje.
Já si myslím, že to je smysluplné a že to je nejenom pro ty velké, ale i pro ty malé, kteří doplňují ty velké ve své sféře.
Děkuji. Jenom polemika se slovesem, které použil pan poslanec Zavadil.
Dámy a pánové, já jsem z posledních vystoupení pana Kalouska nabyl nezvratného dojmu, že je mu strašně líto, že se až dosud nestal továrníkem. Protože je zatím poměrně mladý, myslím, že k tomu má ještě šanci po konci politické kariéry a tento konec bude brzký.
S faktickou poprosím pana poslance Laudáta. Prosím, vaše dvě minuty. Prosím s faktickou pana poslance Bendla, připraví se pan poslanec Svoboda s faktickou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Přece na to máme jiné nástroje. Vláda vyhlásí mimořádný stav a v tu chvíli je možné ze státního rozpočtu a z krajských rozpočtů a z obecních rozpočtů vyčlenit mimořádné peníze na zaplacení mimořádných událostí. Česká republika na takovéto věci je poměrně dobře připravena už dnes. Po něčem, co bude složité rozhodovat, až bude úředník rozhodovat, jestli nějakému žadateli dodá 30, 40 nebo 20 % mezd, které v té firmě jsou. Kdo posoudí, že tam opravdu došlo objektivně k nějakým podmínkám? Úředník?
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Svobodu. Pan poslanec Svoboda s faktickou poznámkou. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji. Hlavní argumentace je - my makáme.
Děkuji. S přednostním právem paní ministryně Marksová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Takže proto to podporuji.
Děkuji za slovo. Mě inspirovala paní ministryně. A mohla byste mi tedy, paní ministryně, říci, nebo nám, nebo veřejnosti, kdo to bude posuzovat? Jestli to budete vy jako ministryně, nebo které úředníky na něco takového použijete?
Poprosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Fischerovou, připraví se pan poslanec Laudát. Prosím, vaše dvě minuty.
Přiznám se, že jsem chtěla v podstatě původně tu novelu zákona o zaměstnanosti podpořit. Ale to krásné slůvko kurzarbeit, úplně české, tak jak jsem o tom mluvila s mnohými firmami, zaměstnavateli - bylo zde řečeno, že v současné době to opravdu není potřeba, může přijít doba, kdy to bude potřeba.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Tady najednou přistál pozměňovací návrh u takové zásadní věci, podle toho ten pozměňovák také vypadá. Tomu jo, tomu ne. Prosím vás, už to zastavte, nebo to tady nikdo nedá po vás dohromady.
Prosím, máte slovo.
Kdyby to byla taková priorita vlády, jak říká například paní ministryně, tak ten návrh byl ve vládním návrhu. Ale to není jednoduchá parametrická změna vládního návrhu zákona, který prochází nějakým standardním připomínkovým řízením. A to, že zase jednou někdy přijde stagnace či recese, je přece úplně jasné.
Jsme stále v prvním čtení tisku 418 novely zákona o spotřební dani, aby na nás příští týden čekalo první čtení novely zákona o spotřební dani. Takhle pracuje vláda. Takhle pracuje zcela nekompetentní a osobně zainteresovaný ministr financí. Za 25 let si nikdo nepamatuje takovéto opovrhování Poslaneckou sněmovnou a takovouhle práci. Ten se stará o Agrofert. Každým krokem to projevuje. To, že mu to nejenom tolerují, ale že ho v tom podporují koaliční partneři a že mu bílého koně na lavici vedle zpravodaje dělá ministr zemědělství z jiné politické strany, to pochopit nedokážu. V rozporu se svým veřejným slibem, v rozporu s tím, co říkali, poslanci ANO hlasovali proti návrhu svého kolegy. Daleko zajímavější bylo, že v rozporu se svým veřejným slibem ministr financí hlasoval jinak, než veřejně řekl, o pozměňovacím návrhu svého poslance. Teď odhlédnu od toho, co většina z nás ví, že neutrální stanovisko úřadu neznamená pokyn nebo žádost, aby se dotyčná osoba zdržela hlasování. Neutrální stanovisko říká, ať budeš hlasovat jakkoliv, neporušíš odborné zásady a je to na tvém uvážení. Ale především byla kardinální lež, že to stanovisko bylo neutrální. On tady neseděl jako ministr financí. On tady seděl jako vlastník Agrofertu a hájil zájmy Agrofertu. Žádný jiný důvod tam neexistuje. Děláme to vědomě. Společně chyceni, společně oběšeni. Všichni společně porušujeme své závazky vůči Evropské unii proto, aby měl Agrofert ještě kšeft. Je to obludná korupce v přímém přenosu. Je to zneužívání moci ve prospěch jedné soukromé firmy. Je to zneužívání pověsti České republiky vůči spojencům v rámci Evropské unie. A je možné, že v reflexi na můj projev vystoupí a řekne: No o pár měsíců se nic nestane. Uvědomuji si, že je nezbytné pokusit se, pravděpodobně marně, ale pokusit se prosadit co nejrychlejší uvedení do souladu českého právního řádu s pravidly Evropské unie, a proto si dovoluji stáhnout svůj návrh na zamítnutí a předkládám návrh předkladateli k přepracování. Myslím si, že ten návrh si zaslouží přepracovat. Přepracovat podle zdravého rozumu, proti korupčním zájmům Agrofertu. Ke konstruktivnímu jednání na zpracování tohoto dokumentu jsme připraveni.
Řekl jsem, že nyní budeme pokračovat v rozpravě, bude faktická poznámka a poté bude přednostní právo.
Ale nyní ještě k jednomu většímu problému a to je vydávání občanských průkazů osobám například starším 70 let. Čekali jsme tři měsíce, než nám úřednice z nejmenovaného městského úřadu převezly domů občanský průkaz, s tím, že docházelo k různým tahanicím, že si to úřednice spletly atd. Proč jim to opravdu ale takto striktně nařizovat zákonem po deseti letech?
Děkuji panu zpravodaji. Nyní tu mám faktické poznámky - nejprve paní poslankyně Jana Fischerová, po ní pan poslanec Leo Luzar.
Vážené dámy, vážení pánové, já jsem poslouchala obecnou rozpravu, a tak jak jsem si původně počítala důvodovou zprávu, tak jsem si četla, že vše bylo konzultováno s krajskými úřady. Takže to tady zdůrazňuji, abychom o tom věděli, jak to prakticky chodí. To je opravdu bolestné!
Děkuji paní poslankyni.
Děkuji za slovo. První dotaz na pana ministra ohledně dost výrazného problému zneužívání institutu trvalého pobytu na úřadech. Toto považuji za obcházení zákona a dost výrazné zneužívání institutu trvalého pobytu na úřadě. A druhá věc, která míří spíše do řad státní správy.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Václav Horáček.
Děkuji za slovo. Já bych navázal na svoji milou kolegyni Janu Fischerovou. A druhý dotaz mám, co se týká občanských průkazů. Ale pane ministře, chybí tam, jak to chcete řešit. Protože v dalším odstavci je napsáno, že pokud někdo chce titul, tak to bude zpoplatněno 200 korunami, ale v tom prvním není napsáno nic.
Děkuji panu poslanci Horáčkovi. Další faktickou poznámku má pan poslanec Zbyněk Stanjura.
Já bych měl pro pana ministra a pro nás všechny podnět pro projednávání ve výborech. A převážným důvodem není to, že ti lidé nemají kde bydlet, ale velmi často se vyhýbají svým povinnostem. To číslo je obrovské. Když požádáte starosty, tak oni vám to vyčíslí. Byl bych rád, kdybychom tu debatu vedli, otevřeli. To není žádná cesta něčeho. Důležitý princip. Ale buďme - držme se reality. Máme tady Úřad pro ochranu osobních údajů, který vymýšlí jedno stanovisko za druhým. Pak zastavíte večer v některém českém či moravském městě, jdete se ubytovat a máte dvě možnosti. Tohle je prostě realita. Stejně s tím, jak odevzdáváte pasy a dostáváte je ráno a podobně a nikdy nevíme, co se s tím děje, s těmi údaji. Takže cesta k tomu, k větší anonymizaci, je podle mě cesta správná. K tomu, co říkal můj ctěný kolega pan doktor Koskuba. A měly by mít identifikovány své klienty. A tím pádem by o nich měli vědět i jejich smluvní partneři, ke kterým já přijdu s nějakým problémem. Jaké výkony byly na toho pojištěnce vykázány pojišťovnou a podobně. Měli bychom na tom trvat. A pokud možno mít údaje, které nejsou jednoduše zneužitelné.
Dámy a pánové, nechtěl jsem tím zdržovat. Ale vraťme se tedy k principu věcí. Znovu zdůrazňuji, mám na věci osobní zájem, protože mě medicína živí 35 let. VZP zatím čerpá kartičky, na kterých jsou údaje převzaté z občanky. Ale v optimálním případě ji má a má na ní rodné číslo. Já zde upozornil na situaci, kdy nebude mít vůbec nic. Ale je-li přijat člověk v bezvědomí, tak mám povinnost poskytnout někomu informace, s kým on dá souhlas. Bezvědomý člověk kupodivu s ničím souhlas nedá. Promiňte, že jsem přetáhl, děkuji.
Další faktickou poznámku má pan poslanec Kasal.
Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já bych navázal na svého předřečníka a ještě upozornil na jednu věc a to se týká v zásadě dětí. Protože děti do 15 let občanku nemají, nicméně jediným identifikátorem pro nás je rodné číslo. A tam je to samozřejmě velmi nebezpečné. Takže i to je velký problém.
Děkuji vám, pane poslanče.
A pokud vím, poslední týden, a ten je variabilní, končí také 17. července. Já to nepovažuji za příliš šťastné.
Já vám děkuji. V tento moment s přednostním právem pan ministr.
Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, děkuji za velmi bohatou a podnětnou debatu. To je první věc. Některé poznámky, které tady zazněly, nebo dovolte mi odpovědět na některé otázky, které zazněly. Asi neodpovím na všechny, byť jsem si tedy poctivě znamenal. My se domníváme, že identifikace bude číslo občanského průkazu. To znamená, pokud dojdeme k této novele zákona o evidenci obyvatel, nebude možné se tedy hlásit jinde než tam, kde fyzicky bydlíte.
Zatím jsem nic takového nezaznamenal. Spíš neúčast ministra zemědělství na zákonech, které se zemědělství jako takového týkají, ať už to byly poslanecké návrhy, či dokonce návrhy vlády, kdy si sám pan ministr určil čas a Poslanecká sněmovna řekla ano, pojďme projednávat tento zákon, který se týká resortu zemědělství, a pak se pan ministr zemědělství omluvil a zastupoval ho tady někdo jiný.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Nyní pan ministr zemědělství Marian Jurečka s řádnou přihláškou do rozpravy.
Za to jsem se minule omluvil, za to, co jsem tady řekl, protože jsem si to ověřoval. Možná poprosím ne tak zbytečně pejorativně a hanlivě - příteli na telefonu. A to, jakým způsobem Česká republika a každý členský stát k nim dojde, je na rozhodnutí každého jednotlivého členského státu.